Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, byl jsem osloven, takže se pokusím odpovědět. Obávám se, že nebudu schopen odpovědět na veškeré detaily. Slovo jsme nedostali proto, protože si slovo brali jednotliví poslanci a na nás prostě nevyšlo. Samozřejmě uvítám, pokud bude někdy zopakována a budu moci já včetně mých podřízených se k tomu vyjádřit. Já se omlouvám. Na to dneska neumím zareagovat. Pokud se týká některých konkrétních otázek, ke kterým bych se vyjádřit chtěl, tak financování operačních středisek, eSbírka, eLegislativa a strukturální fondy jako celek. Když jsem byl v roce 2009 ministrem, tak ještě ty projekty byly vymyšleny ještě za Ivana Langera. My jsme na ně tenkrát udělali výzvy, začaly se procesovat. Operační střediska - úplně stejná situace. S tím projektem se začalo předtím, než jsem tentokrát přišel na ministerstvo, těsně, a já už do něho nemohu jinak zasahovat. To asi všichni v tom rozpočtu vidí. A ten důvod je jasný. To je na politickou reprezentaci s mandátem. Takže ten důvod je jasný. Já myslím, že rozpočet na příští rok byl připravený zodpovědně a dobře. Chápu šetření na různých právních službách, na různých resortech. Poslední věc, kterou bych řekl, jsou moji poradci. Proč vzniklo deset služebních míst. Ten důvod byl zákonný. Tenkrát se změnila legislativa. Já jsem přesvědčen, že tím je porušován minimálně jeden zákon. Ten pokyn je ve stupni tajné.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Tímto hlasování končím. Je to hlasování číslo 85, do kterého bylo přihlášeno 163 poslanců. Teď budeme hlasovat o návrhu číslo dvě a to jsou odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury České republiky. Zahajuji tímto hlasování. Tímto hlasování končím. Děkuji.
My jsme absolvovali minulý týden schůzi hospodářského výboru a chtěl bych se velmi ohradit proti tomu - projednávali jsme tam několik kapitol státního rozpočtu - a chtěl bych se velmi ohradit proti tomu, že jsme rezignovali na státní rozpočet, nebo že kdybychom měli další dva měsíce, tak bychom přečetli ty dokumenty a udělali zásadní změny. Zásadní změny leží někde jinde. Nevím, jak máme řešit problém, že Český telekomunikační úřad dostane 150 lidí, kteří budou řešit spory mezi operátory a klienty, a budeme se bavit o tom, jestli to má být soud nebo Český telekomunikační úřad. Problém je někde jinde - proč je těch sporů tolik. Dokud toho nedosáhneme, tak veškeré debaty o tom, jak máme kosmeticky upravit státní rozpočet, jsou naprosto zbytečné. Já bych si dovolil apelovat nejen na těch 118 poslanců, kteří jsou tady noví, ale na všechny. Někdo kdysi řekl, že jsme byli stvořeni Bohem, nebo přírodou, s dvěma konci.
Bylo to moc hezké, takové adventní, pane poslanče prostřednictvím paní předsedající. Ale jak si probůh máme myslet, že na to nerezignujete, když váš vlastní guru, váš lídr, říká "no, já to přece nebudu číst"? No, jestli to nechce číst, tak na to rezignuje. Když něco nečtu, tak na to rezignuji, tak na to kašlu, je mi to jedno! A neohrazujte se, prosím pěkně, prostřednictvím paní předsedající, že na to nerezignujete. Větší rezignaci už si těžko umím představit. A těžko si umím představit, že někdo bude šetřit v okamžiku, kdy současně tvrdí, že musíme utratit o 24 mld. víc. Vy jste byli proti. Vy jste říkali: "No, my chceme té vládě povolit, aby utratila víc, ale pak budeme šetřit." To vám má někdo věřit? To vám má věřit někdo, kdo je vybaven ústavní pravomocí a povinností nařídit té vládě, kolik smí utratit? To jsme my, to jsem já, to jste vy. Když váš předseda, pane poslanče
Pane poslanče, omlouvám se, vaše dvě minuty.
Žádné dvě minuty, měl jsem přednostní právo.
Ne, hlásil jste se s faktickou. S faktickou.
Tak mě vypněte a já se přihlásím s přednostním právem. A když říkáte, že chcete šetřit, a přitom tvrdíte, že chcete povolit vládě utratit o 24 mld. víc, tak se taky divím, že se nestydíte. A pak mě fascinuje, že se ohrazujete.
S další faktickou pan poslanec Faltýnek.
Vaše přání je mi rozkazem. Dneska vypadáte mimořádně dobře, pane kolego.
V souvislosti s podporou vědy a výzkumu tady zaznělo několik charakteristik. Já jsem se snažila vstoupit do politiky a býti poučenou realistkou. Čerpání evropských fondů na vědu a výzkum. A já bych se chtěla zeptat stran bývalé koalice prostřednictvím paní předsedající, zda to skutečně myslí vážně, že tady dnes horují pro podporu vědy a výzkumu, když sami nechali ladem peníze z Evropské unie. Takže já se tímto tážu, co dělala minulá vláda, myslím ta, která měla důvěru a měla plný mandát k tomu, aby využila evropské peníze na vědu a výzkum, co tedy dělala tehdy a zda i tehdy prokazovala tak dojemnou péči o vědu a výzkum, jak to předvádí dnes. Podotýkám za nás, že my samozřejmě máme v programu podporu vědy a výzkumu a budeme se snažit tomu dostát.
Je vidět, že jste to viděla a dáváte Kalouskovi přednost. Já nevím, jak detailně jste to projednávali. V tomhle čase, který jste si vy sami určili, to prostě nešlo seriózně projednat.
My chceme, aby o tom rozhodla moudře ta vláda, a my o tom vůbec nechceme slyšet. My jim nafoukneme tu vládní rozpočtovou rezervu, a ať si s ní dělají, co chtějí. Není to úspora. Ta vláda si s tím nějak poradí, ona to nějak utratí. Já jsem na to téma již uzavřel v této Sněmovně dokonce sázku A to my přece nemůžeme připustit. To je první poznámka a předznamenání prvního důležitého pozměňovacího návrhu. Kvituji, že poslanci rodící se vládní koalice prosadili pozměňovací návrh, který se domnívá, že v některých kapitolách je možné ušetřit a že tu částku je možné někam převést. Na druhou stranu upozorňuji, že ten nejhorší nápad je převést ji do vládní rozpočtové rezervy. Protože tímto krokem vůči této částce všichni poslanci ztrácejí jakýkoliv kontakt a ponechávají pouze a jedině na vládě, co s touto částkou udělá. Škrty proběhnou, pokud se s tím udělá něco jiného, než když se to dá do vládní rozpočtové rezervy. Ale proběhla jistá snaha o jisté, alespoň kosmetické úspory v provozních výdajích. Nicméně snaha o ty zásadní priority v rámci toho relativně malého prostoru, které má každá vláda v oblasti fakultativních výdajů, ty opravdu neproběhly. Já velmi prosím, abyste se podívali, jsou to otevřené zdroje, na limity, které schválila vláda České republiky v červnu 2013, a na limity jednotlivých kapitol, které schvalujete. Tak vás alespoň velmi prosím, abyste se podívali na to, jaké především priority tam reflektujete. Takže kdybyste to měli přeložit, jaké jsou naše hlavní politické, tedy rozpočtové priority, tak to vypadá, že jsme vyhladovělá, zaostalá země, kde se vraždíme na ulici a kde to nejdůležitější ze všeho je poslat peníze agropotravinářskému komplexu, pak ještě policistům, a protože jsme tady přebití badatelskými vědomostmi, tak těm vědcům je třeba ubrat. To je to, co se odehrálo od června 2013 do okamžiku, kdy vy budete připraveni schvalovat.
Zahajuji tímto hlasování. Zahajuji hlasování k tomuto návrhu. Ptám se, kdo je pro. Tento návrh byl přijat a prodlužuje se lhůta o 90 dnů.
Poprosím za navrhovatele pana poslance Jana Farského, aby návrh představil.
Ve zkratce zákon říká, že pokud veřejné subjekty uzavřou smlouvu, tato je účinnou až po jejím zveřejnění, a pokud není zveřejněna do tří měsíců od uzavření, pohlíží se na ni, jako by nikdy nevznikla. Zákon tak podmiňuje platnost smluv uzavíraných veřejnými subjekty právě jejich zveřejněním. Je to ustanovení průlomové, ve stanoviscích jednotlivých resortů nejčastěji připomínkované, ale v něm je právě podstata a funkčnost celého návrhu. Pokud by tento šém měl být ze zákona vyňat, zbude jen byrokratický paskvil obtěžující slušné a nepřekážející nepoctivcům. Zmiňována byla také administrativní náročnost. Nakládání s veřejnými prostředky bude pod kontrolou konkurence, opozice, občanů i médií. Všechny tyto subjekty pracují velice motivovaně a zároveň pracují zdarma. Nakládání s veřejnými prostředky tak bude pod skutečně efektivní veřejnou kontrolou.
Pardon. Já si dovolím poprosit ctěné kolegy a kolegyně o klid. Ti z vás, kteří máte cokoliv k diskusi, prosím, abyste opustili tento sál. Prosím, pokračujte, pane poslanče.
Odkládané projednání tohoto zákona minulou Sněmovnou, na které doufám nenaváže tempem tato Sněmovna, přineslo i jistá pozitiva. V mezidobí byl samotný registr smluv na portálu veřejné správy již spuštěn a smlouvy na něm již zveřejňují mnohé subjekty. Zapojilo se i Ministerstvo financí. Skutečným zkušebním průkopníkem je pak Liberecký kraj, kde jsou zveřejňována nejen krajská data, ale i data jeho příspěvkových organizací. K návrhu zákona připojilo své podpisy 78 poslanců této Sněmovny. Věřím, že je to příslibem rychlého projednání zákona, který není ani opoziční, ani koaliční, ani pravicový, ani levicový, ale prostě potřebný.
Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Já si myslím, že pan navrhovatel zákon představil dosti, já jsem to krátce zopakoval.
Sednout si nemusíte, pane poslanče. Uděluji panu poslanci Chvojkovi slovo.
Takže děkuji ještě jednou za slovo. Chápu principy, na kterých stojí, a myslím, že jsou správné, to znamená smlouvy by měly být zveřejněny.
Pan předseda Kalousek má slovo. Tak už není poslední. Zatím posledním bude pan předseda Fiala.
Děkuji za slovo. Já prostě nevěřím tomu, že tomu nechcete porozumět. Já si myslím, že tomu rozumíte, jenom to chcete zamlžit. Babiš bude prvním precedentem. Potom nebude důvod žádat to od kohokoli jiného. O nic jiného tu nejde. To znamená, aniž by se změnilo písmenko, dohodou těchto dvou ústavních institucí, prezidenta republiky a Poslanecké sněmovny, se zásadním způsobem změní podmínky pro jmenování ministrů. Nevěřím, že tomu nechcete rozumět. A vám, i když jde o to samé, tak se to snažíte zamlžit za něco jiného. Ale tím pádem odevzdáváme ústavní pravomoci Poslanecké sněmovny na Hrad! Prosím pěkně, já chápu, že jistá míra pragmatismu do politiky patří, ale toto už není pragmatismus. Samozřejmě, já si na to hlasování z roku 2002 dobře vzpomínám, jako na řadu jiných hlasování, která bych radši neprožil, protože ve své politické kariéře nejsme všichni hrdi na každé hlasování, které jsme dělali.
Po něm je přihlášen pan předseda Fiala a zatím poslední pan předseda Schwarzenberg.
KDU-ČSL je proti zrušení lustračního zákona, nebude hlasovat pro zrušení lustračního zákona. Je to zcela jasné stanovisko. Rozhodně bych si nechtěl nechat podsouvat to, že splníme jakoukoli podmínku. Já myslím, že to je velice sice zábavné, nikoliv však realistické. Myslím, že právě tím, že se přikáže zákon o státní službě výborům, se nic nemění na našem právním řádu. Pokud tomu tak je, tak asi tomu opravdu nerozumím. A domnívám se, že pokud se tohle stane, že to není nic tak zásadního. Naopak dojde nám tento návrh do výborů, bude se projednávat a pak může být skutečně diskuse nad tím, ať tato zásadní norma skutečně platí tak, jak má.
Pan předseda Fiala má slovo.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, celá ta debata mě jenom utvrdila v tom, že můj příměr s řidičákem je naprosto přesný. Pan Babiš je možná dobrý řidič, to já nevím, ale postrádá řidičské oprávnění. V jednom máte ale pravdu. Pravidla hry určujete nikoliv vy, ale určuje je nový personalista vlády, kterým je pan prezident. A když mu nevyhovují obecná pravidla, tak vám dá návod, jak je porušit. Já tohle chápu, panu prezidentovi rozumím, protože to tak dělá už nějakou dobu. Co ale nechápu, je, že na to přistupujete vy. Jediné, co děláte, je, že oslabujete parlamentní demokracii, a to tedy na sebe berete hodně velkou odpovědnost.
A slovo má pan předseda klubu Úsvit pan poslanec Fiala.
V podstatě žádná vláda, která tady byla, reálně nechtěla, aby tento zákon o službě státních zaměstnanců byl schválen. My jsme se rozhodli, že ho chceme začít projednávat. A máme k němu výhrady. Máme k němu mnoho výhrad. Ale přesto si myslíme, že je dobré začít ho projednávat.
Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní a pánové, dobré dopoledne. Dovolte mi, abych ještě mimo pořad této schůze se vyjádřil k debatě, která předesílá náš program. Musím opravit své kolegy předřečníky minimálně v tom, že nikoliv většina Poslanecké sněmovny může svolat schůzi, jak říkal kolega, předseda klubu TOP 09 Kalousek, ale stačí menšina. Na to stačí 40 podpisů a máme tady schůzi. Na 50 podpisů máme schůzi o vyslovení nedůvěry vládě. Dokonce při těch 50 podpisech se ani nehlasuje o programu. Od něj jako od politologa a teoretika těchto věcí bych velmi očekával, že se bude držet něčeho, co skutečně v liteře zákona je. Já jen podotýkám, že český lustrační zákon není o tom, co kdo dělal. Je jen o tom, kdo je kde evidován, a o tom, co kdo dělal, tam vůbec nic není. Tak jen podotýkám, že i to je lustrační zákon. Ten není o tom, co kdo dělá. Od profesora politologie bych očekával přece jen větší znalost českého právního prostředí. Nezlobte se na mě, když si vezmu návrh o Nejvyšším kontrolním úřadu, tak je mi těžko, protože místo toho, abychom posílili kontrolní prvky, po té hrůze, kterou jsme tady zajišťovali, tak je oslabujeme. To je přesně ten důvod, pro který je ten návrh těžko pochopitelný a ke kterému zaujmout stanovisko bude složité už v prvním čtení. Pro někoho takový, pro někoho onaký. A obsah některých návrhů je opravdu k pláči.
Já jsem s obdivem naslouchal loajální a až dojemné snaze pana předsedy Faltýnka nás přesvědčit o tom, že tady vůbec nejde o podmínku pana prezidenta republiky, že skutečně klíčové je projednat zákony související, jak on řekl, s Rekonstrukcí státu. Tak ještě jednou - já jen zopakuji informace z otevřených zdrojů. Prezident republiky říká, že bude vyžadovat negativní lustrační osvědčení. Rodící se vládní koalice konstatuje neřešitelný problém, neboť předseda jedné z těchto stran není schopen ho předložit. Předseda hnutí ANO se schází s prezidentem republiky a prezident republiky říká "rychlé projednání služebního zákona by mohlo být řešením". Předseda hnutí ANO říká "pan prezident mě informoval, že rychlé projednání služebního zákona může být řešením absence negativního lustračního osvědčení". Designovaný premiér Sobotka říká "vidím to jako řešitelné". To jsou fakta z otevřených zdrojů. Souhlasím s tím, že příměr pana profesora Fialy není úplně přesný. Kdyby tomu tak bylo, tak je to dokonce méně nebezpečné než tak, jak to je. To není zákon pro jednoho člověka. Lex Babiš se tomu říká, proto, že je první, že je to pilotní projekt.
I se svými obavami. Možná prodloužena o ještě dalších pět let, já nevím, třeba ten strach o možný zvrat byl ještě v té době. A je to skutečně pouze o seznamu, nikoliv o činnosti nebo o postoji. To nemluvím o tom, jenom proto, že to tady vícekrát padlo, že to, že bylo konstatováno, že je lustrační zákon v rozporu s Listinou práv a svobod, platí. Jsou tady občané dvojí kategorie a někteří z nás to cítíme na vlastní kůži. A že dnes jsou to věci, které už patří dávno minulosti. Je vyčpělý, je spotřebovaný i pro účely, pro které byl tehdejšími vítězi schválen, přijat. A občané nám to říkají, vám také, kolegyně a kolegové, pokud s nimi hovoříte, že Česká republika má jiné problémy, tedy hlavně jiné problémy. Hlavně problém kudy ven z krize. Hlavně problém, jakým způsobem nastartovat ekonomiku. Hlavně problém, jakým způsobem se vypořádat s tím, co tady jsou pozůstatky nedávné minulosti. Ale pojďme ho zrušit proto, abychom si uvolnili ruce a uvolnili mysli pro to, proč nás sem občané zvolili. A to je řešení problémů této republiky. Děkuji za pozornost.
Pan předseda klubu sociální demokracie pan poslanec Sklenák.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, už téměř hodinu tady posloucháme výroky, že Sněmovna ztrácí svoji důstojnost, že pokřivujeme politickou kulturu, že vytváříme zákon pro jednoho člověka. A to vše proto, že jsme předložili novelu služebního zákona. Stejnou, jakou jsme předložili už v minulém volebním období.